Já bych chtěl, aby matematika byla užitečným předmětem a aby byla co nejbližší praxi. Což mě mrzí, protože bych byl rád, kdyby toho bylo víc. A odvolávat se na to, že to rozvíjí logiku - tak logiku rozvíjí kdeco, nejenom matematika. A jak je to měřitelné? Spíš se to tak říká. Myslím si, že to rozvíjejí i další předměty. To jsem postřehl hlavně. Koalice se mění a víme, že setrvačnost ve školství je dlouhá. Opravdu se nám to mstí a vrací stále zpátky. Považuji prostě za chybu to, když před pár lety se něco zavede, a teď saháme přesně k opačnému kroku. Já uznávám, že vládní má své výhody a má jistou garanci toho, že by snad měl projít, takže já ho podpořím, ale je třeba zdůraznit tady i to, že se v podstatě o to bral hodně někdo jiný, nebo že to vzniklo také jako poslanecká iniciativa. Poučme se z toho prosím a nedělejme ty chyby do budoucna. Jde opravdu o ty studenty, aby tady neustále neměli otazník, jak to vlastně bude. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Paní poslankyně Jana Pastuchová v době od 13 do 14 hodin z rodinných důvodů. A pan poslanec Patrik Nacher z dnešního jednání od 11 do 14. hodin z pracovních důvodů.
Já jenom samozřejmě k mému milému kolegovi Jiřímu Miholovi.
Pan ministr zrušil svou faktickou poznámku.
Pane poslanče Kobzo, požádám vás o vystoupení a dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem maturoval také zhruba před těmi 40 lety. Takže já bych rád tady vyzval k převzetí systému méně ideologie a více matematiky a fyziky.
Děkuji. Ona to už teď za mě řekla paní poslankyně Mauritzová. O to jde.
Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední faktická poznámka, takže se připraví pan poslanec Martin Baxa.
Za prvé, co se týká uměleckých škol. Pak máme samozřejmě nějaké rozhodnutí o nějaké profesní specializaci.
Nyní faktická poznámka - pan poslanec Bohuslav Svoboda. Zatím poslední. Takže pane poslanče, máte slovo.
Já jsem přesvědčen o tom, že výstup ze všech škol, ze všech typů škol, není stejný. Není ten výstup stejný.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové. Já si dovolím mít tentokrát poněkud delší příspěvek a kvůli své hlasové indispozici jsem se tady opatřil i teplým nápojem, tak se omlouvám, že budu pít možná během svého vystoupení. Dámy a pánové, já myslím, že tento bod patří opravdu mezi jeden z nejdůležitějších, který projednáváme v oblasti školství během tohoto celého volebního období, a tento úvod říkám proto, abych svůj příspěvek zahájil kritikou Ministerstva školství a pana ministra Plagy, který ví, že se mi tento postup nelíbí, který zvolil, a chci, abych to tady zdůraznil. Takže to já považuji za velkou chybu a považuji to za věc, která do značné míry dehonestuje celou tuto vážnou diskuzi o tom, jak by měla vypadat maturitní zkouška a obecně ukončení středoškolského vzdělávání.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Nebojte se, nebudu to předčítat celé, má to asi 25 stran. Vezmu si tady k té prezentaci pouze poslední odstavec. A ten tvrdí: K výše uvedenému cíli středního vzdělávání přispívá matematické vzdělávání nepopiratelnou měrou. Limitně ty výsledky, které se v tomto projevily, jsou nulové. Máme v podstatě tři nástroje, tři stupně volnosti. Omlouvám se - odložíme na osm let, to se rovná zrušit, to všichni víme. Informace v nich skrytá v podstatě hovoří o něčem jiném. Nezaměňujme příčinu za důsledky. Já si myslím, a každý z nás starších si to pamatuje, maturita měla ústní část. A ta ústní část je od toho, abychom prokázali, co z té matematiky umíme. Prostě musím mít možnost své nápravy. Změňme to. Hledejme tu cestu. A třetí věc, kterou tady mám, je přehodnotit obory, u kterých matematiku skutečně bychom měli mít. Víte, já jsem ještě absolvent gymnázia, kdy jsme měli tři typy oborů na gymnáziích. A já tvrdím, že těch oborů stále přibývá. Já prostě musím rozumět tomu, co ta kalkulačka pro mě počítá. Já bych chtěl říct, že odložením problému problém nevyřešíme.
Jsou tu dvě faktické poznámky. Nejprve je přihlášen pan poslanec Bartoň, poté pan ministr. Prosím, máte slovo.
Já bych reagoval na svého předřečníka. Matematické vzdělávání určitě ano. Ale nepotřebuji je mít jako povinný předmět u maturity. Když to vezmu, tak matematické vzdělávání je potřebné pro život. Já se jenom tamhle podívám na paní poslankyni Mauritzovou, která založila Fakultu zdravotnických studií. Musí mít záchranář povinnou maturitu z matematiky? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že má mít profesní, že má mít znalosti, které potřebuje pro svou profesi.
Děkuji. Faktická poznámka pana ministra Plagy.
A chtěl bych poděkovat Ivo Vondrákovi za ten jeho vstup. Bez ohledu na to, jak dopadne nakonec to hlasování o povinnosti maturity z matematiky, tak to gros celého problému a toho, jestli budeme mít nové generace lidí, kteří budou umět matematiku používat a budou mít to matematické vzdělání a budou schopni kritického myšlení, leží skutečně v té výuce, v její kvalitě, v podpoře učitelů. To je klíčová debata o vzdělávání a já za to děkuji. Jedna poznámka na závěr. To je apel na vysoké školy, nikoliv směrem k tobě.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, budou následovat faktické poznámky poslanců Kasala, Bělici a Svobody. Prosím, máte slovo.
Také můj oblíbený kolega. Také jste si strašně naběhl tou zmínkou o zdravotnících a zdravotnických oborech. Na zdravotnické obory středních škol se vůbec ani nyní podle nařízení vlády matematika z maturity jako povinná nevztahuje. Ještě jednou - nevztahuje. A pokud máte na mysli, aby gymnázia , gymnázia nematurovala z matematiky, tak jenom připomínám sdělení pana ministra školství, že tady se ničeho nebojí.
Děkuji.
Já nevím, kdo zaspal, nebo kdo spí aktuálně. Tak jenom abychom si udělali jasno. A co se týká spaní, tak tato Sněmovna, minimálně polovina kolegů a kolegyň nespala, naopak v roce 2016 odložila start povinné maturity z matematiky o pět let a už od září 2015 drtivá většina oborů má zvýšenou dotaci z matematiky. Mimo jiné možná i to, toto nasvědčují výsledky PISA.
Děkuji a pokračovat budeme přednostními právy. Na řadě je pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. My s jednou částí souhlasíme částečně, s druhou částí té sloučené rozpravy, s tím druhým návrhem zákona, nesouhlasíme vůbec, ale to neznamená, že chceme tyto zákony nějak blokovat. Děkuji vám za pozornost.
Vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice stručně. Je to takový nešvar, který se tady vyskytuje i v jiných oblastech politiky, a myslím si, že je to přesně to, co důvěru lidí v naše rozhodování neposiluje, ale naopak velmi oslabuje. Co se týče maturity z matematiky, tak u nás panují oba názory. Jak ten, že by měla být povinná, tak ten, který říká, že by měla být nepovinná.
Děkuji, paní předsedkyně.
Děkuji. Dá se říct, že taková velká diskuse o zavedení povinné maturity z matematiky byla v roce 2004 a určitě i předtím, ale není nutné se vracet až úplně do minulosti. Za sebe mohu říct, že jsem pro to, aby maturita z matematiky byla minimálně odsunuta, a ještě raději, zcela upřímně, aby byla volitelná, jako je tomu dosud. Říkám to jako vnuk zakladatele jedovnické průmyslovky a člověk, který určitě má v úctě kolegy matematiky i matematiku jako obor, mimo jiné i proto, že na rozdíl od historie a společenskovědních předmětů na ni ta ideologie dolehnout nemůže. Kdo studoval geografii, tak to ví, ale rozhodně i to se dá bez maturity z matematiky zvládnout. Podle mne bychom se měli spíše zamýšlet i do budoucna nad profilem absolventa, to, co se od něj očekává.
Ale toto se už stalo. To znamená, tato část tímto způsobem podle mého soudu vůbec nemůže být Parlamentem projednána. Ano, jedno z opatření pro náběh maturitní zkoušky objektivně nemohlo být splněno. Došlo k dvouletému odkladu reformy financování regionálního školství. Tady má ministr školství plnou pravdu. Takže v tuto chvíli sama za sebe určitě podpořím případný pozměňovací návrh, který by o tyto dva roky odložil náběh společné části maturitní zkoušky, aby spravedlivě na tuto změnu, která je objektivní, bylo reagováno. Osobně se domnívám, že takto je to poctivé. Ministerstvo školství ústy svých úředníků možná bylo více skeptické, než, pevně věřím, je pan ministr. Teď bych se chtěla vyjádřit k zemědělským oborům. Také navštěvuji zemědělské obory, zemědělské školy. Absolvuji debaty se studenty a studentkami. A pravda je, že jestli je někde ta debata nejvášnivější, tak je to právě na zemědělských oborech. Dlužno dodat, že se k nim velmi často na těchto diskusích připojují také jejich matematikáři, které upřímně řečeno opravdu nepodezřívám z toho, že by měli negativní vztah k matematice. To by byl pěkný dárek studentům zemědělských oborů. Ale už v pondělí je tohoto stresu můžeme zbavit a zemědělské obory z matematiky vyloučit. Má to ovšem jeden háček. Není to věc Poslanecké sněmovny. Není to odpovědnost poslanců a poslankyň. A již v pondělí se to může stát. To říkám zejména proto, že došlo k zavetování projednání v prvním čtení. Tato Sněmovna odložila start o pět let a stanovila úkoly, které mají někoho, kdo je má také odpracovat a naplnit. Nemyslím si tedy, že je to důsledek pouze tohoto opatření. Na rozdíl od ministra se domnívám, že to je především důsledek kvalitní výuky našich matematiků a matematiček na základních školách a středních odborných školách a gymnáziích, protože máme skvělé matematiky a matematičky. Možná pokud to někdo nepostřehl, dost jezdím do regionů i do venkova, do obcí, do malých obcí. Mají starosti s rodiči. A také mají starosti se starosty. Takže matematičky mají starosti s rodiči a se starosty. Do toho tedy spadá i výuka metodou Hejného. Stalo se to tím, že minimálně před několika lety došlo k zásadní změně otázek a didaktice v maturitních testech, podotýkám, na základě odborné shody, dokonce bych řekla i politické shody, že nemáme tedy naše studenty ověřovat jak cvičené opice, ale mají mít otevřené úlohy, tak abychom věděli, že skutečně matematiku uchopili jako vědu. Ještě jednou: může za to čeština. Nic neumíme, proto to zrušíme. A jenom vysvětlím, o co jde. Jde o to, že samozřejmě ve slovních úlohách je důležité, abyste porozuměli obsahu slovního sdělení. Pokud máme nějaký problém, a já si myslím, že je vážnější než v případě matematiky, tak je to ten, že naše děti se zhoršují ve čtenářské gramotnosti. Ony vlastně neporozumí slovně, na co se jich daná slovní úloha ptá. Ale ta chyba je ve čtenářské gramotnosti, nikoli v matematické dovednosti.
V civilizovaných zemích se to tak dělá. U nás bohužel ne. Ale když to umí jinde, proč my máme týrat zvířata tím, že je taháme do klecí a do boxů, kde jsou usmrcována. Je dobře, že tady ten zákon je. Věřím, že nás v oblasti ochrany zvířat proti týrání posune dál. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jeho vystoupení.
Já bych tedy chtěl upozornit na tři takové věci, které mne zaujaly a které bych rád pak zpřesnil svými pozměňovacími návrhy. Tato povinnost někdy vzbuzuje diskuzi, vzbuzuje odpor, je kritizována dokonce natolik, že si někteří majitelé již začali zabývat myšlenkou, jak obejít tuto povinnost, případně jak výsledek té povinnosti, to znamená označení psa například tedy čipem, deaktivovat, případně nějakým způsobem z toho zvířete tento identifikační prvek chirurgicky odstranit, stejně tak jako třeba pozměnit označení toho zvířete tetováním tím, že se to tetování přepíše, nebo případně se ta část těla zvířete prostě odstraní. Za druhé bych se chtěl zmínit o další věci, která je také poměrně citlivá, a tou věcí je to, že v jednom ze svých paragrafů náš zákon umožňuje výjimku pro útulky poskytovat informace o mláďatech, štěňatech, která ze svého zařízení vydávají. Je zde snaha o to, aby útulky nesloužily jako zčásti ilegální množírny, to je mi jasné. Pokud je ztracené zvíře přijato útulkem prostřednictvím obce, tak je žádoucí, aby o něm ta informace byla uveřejněna na internetových stránkách. V tuto chvíli děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji za pozornost.
Pokud proti tomu nic navrhovatel nebude mít, tak potom je to možné. Nyní ještě prosím - pan poslanec Pavel Bělobrádek z místa.
Jako první pan poslanec Baxa, poté pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já tady tedy opravdu nechci zasahovat do přestřelky dvou vládních proponentů, bych tak řekl. Já jsem jenom chtěl reagovat krátce na ty argumenty těmi jednotlivými odbornými asociacemi. A chtěl bych se také trošku tady ohradit proti tomu byť možná dobře míněnému argumentu, který tady uvedl pan poslanec Bartoň. Já jsem s paní ředitelkou Schejbalovou opakovaně o tom mluvil, ona je prostě z principu přesvědčená o tom, že k maturitní zkoušce patří i povinná maturita z matematiky.
Děkuji a nyní pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Valachová s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Samozřejmě, pro ně je primárně cílem kvalitní maturitní zkouška a tam by ta matematika patřit měla. Já bych chtěl poprosit kolegyni Valachovou zvlášť, pojďme zkusit omezit ty faktické poznámky. Oni dneska netuší, podle jakého modelu budou maturovat v příštím školním roce. Děkuju, mějte krásné páteční odpoledne.
Nebudu to brát jako návrh. Prosím paní poslankyni Černochovou.
Pane kolego, vypínejte lidi spravedlivě, prosím. Chci reagovat na to, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Valachové, a dotklo se mě to, protože jsem starostka, která má na starosti oblast školství. Dotkla se mě ta její připomínka o tom, že snad starostové tady nechtějí plnit nějaké příkazy, které z Ministerstva školství chodí. Paní Valachová prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste byla hrobařkou českého školství. Neberte si nás do úst! A to, že tady předvádíte vlastně souboj uvnitř koalice v přímém přenosu, to je vaše špatná vizitka vaší špatné práce.
Děkuji za dodržení času.
Zmiňovala jsem starostky a starosty na zejména menších venkovských školách, vaším prostřednictvím, paní poslankyně, v žádném případě jsem je nechtěla urazit. Zmiňovala jsem, co slyším od matematikářů a matematikářek, že právě na těchto menších školách se s tímto potkávají. Takže jenom znovu připomínám, co jsem řekla. Nebyla to nějaká vůle jedné koalice. Za třetí, zmínila jsem zcela korektně, že každý ministr, ministryně školství, já se takhle vyjadřuji konzistentně, má své úkoly a žádný to nemá jednoduché. Co se týká dnešní rozpravy, tak jsem zcela věcně řekla, jaký je platný stav, protože tady zaznívaly věci, které zkrátka nejsou pravda. Mimochodem bez ohledu na funkci ministryně. A musím říct vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Černochové, že určitě má pravdu, že řadu slibů jsem už nemohla splnit, protože jsem podala demisi. A musím vám říct, že samozřejmě když sleduji politickou kulturu v minulých letech, tak asi to byla chyba. Měla jsem plnit ty úkoly a nemusela jsem teď od své poslanecké kolegyně toto poslouchat. Ti, co to poslouchají, vědí, že podobně se vyjadřovali kolegové z klubu hnutí ANO, nikdo se nestal předmětem vašeho zájmu.
Nyní pan poslance Bartoň s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Vondrák, poté paní poslankyně Gajdůšková.
Já bych jen reagoval na pana poslance Baxu. Určitě jsem se nechtěl vyhraňovat vůči paní Schejbalové, které si vážím, kterou jsem i pozval na seminář, který jsem organizoval. Jsou to střední odborné školy. A tato rizika zmiňuje i expertní tým Ministerstva školství, který vyhodnocuje strategii 2020 a na tato rizika upozorňuje. Upozorňuje i na to, že žáci už při volbě se budou vyhýbat maturitním oborů na středních odborných školách, ačkoliv mají předpoklady na to, že by je vystudovali, ale pouze ze strachu, že by je nedokončili. Takže rozevírají se zde nůžky a budou raději volit cestu buď gymnázia, nebo cestu učňovského školství.
Dobré odpoledne.